Netýká se to téměř nikoho. A není to proto, že by kradli, jak tady tvrdí moje bývalá kolegyně Lorencová, ale je to z toho důvodu, že mají paušální výdaj, a pouze 23 % z těchto lidí mají povinnost odvádět daň. Pokud se tito lidé rozhodnou, aby nemuseli zavádět EET, což jim zvyšuje náklady, že přejdou na paušální zdanění, tak od každého tohoto podnikatele fyzické osoby stát vybere 10 tisíc korun. Proč mluvím o minimální dani?
A potom druhá otázka - co vlastně ta formulace znamená. Je možné to chápat tak, že pokud bude tento návrh schválen, tak bude možné, aby zaměstnavatel v rámci tohoto nepeněžního plnění poskytl svému zaměstnanci například umělé oplodnění? Umožňuje to tento návrh? Tedy prosím, abyste zvážili potom ve třetím čtení podporu tomuto návrhu.
Děkuji panu poslanci Romanu Sklenákovi. Kolegu Zavadila požádám o posečkání, protože jednací řád je jednací řád. Nyní tedy pan kolega Ludvík Hovorka, poté pan poslanec Jaroslav Zavadil.
Další věc, na kterou jsem byl upozorňován, je, že samozřejmě také mají spadnout pod evidenci tržeb lékaři. Čili je tady velký rozdíl v tom, kolik ten konkrétní lékař má příjem v hotovosti. Jedná se o rozšíření na povinné subjekty provozovatele loterií a jiných podobných her. Můj pozměňovací návrh, který předkládám, se snaží mimo jiné i o zmírnění takových debat. Tato část trhu je z původního návrhu zákona zcela vypuštěna, jelikož tento cílí na poplatníky daně z příjmu. Předmětný trh s loteriemi a dalšími podobnými hrami je ovšem velkým segmentem, kde se pohybují velké finanční prostředky a jsou zde generovány vysoké tržby. Ačkoli podléhají provozovatelé loterií a podobných her odvodům podle zvláštního zákona, není důvod, aby své tržby neevidovali v souladu s navrhovaným zákonem. Pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, má za cíl rozšířit spektrum povinných služeb, aby tak došlo k celkovému zvýšení odvodů, ať už se jedná o odvody přímo fiskální, či odvody parafiskální. Čili to je k tomu komentáři k mému pozměňovacímu návrhu.
Jen stručnou poznámku. Já s tím nechci polemizovat. Jen chci říct, že bez ohledu na to, zda národní, či veřejné peníze, je statisticky doložitelným faktem, že pro rok 2017 vláda rozpočtuje menší procento HDP na vědu a výzkum, než rozpočtovala a utratila vláda předcházející v době nejhlubší ekonomické krize. To je doložitelné. Já jsem připraven dát ta čísla na stůl. Tam jsou ty desítky miliard navýšených výdajů, které jste si tady dokonce navýšili oproti střednědobému vývoji. To jsou jenom vaše předvolební dárečky a o tom je váš rozpočet.
Neříkám, že automaticky má být nula, ale že potřebuji podrobnější informaci od konkrétního ministra, proč zvyšuje počet zaměstnanců. Ale nedá mi to. Pane vicepremiére, vy jste říkal, že jste zrušil outsourcing, ušetřil jste. Musíme posuzovat nejenom cenu, ale i výkon. Informace, které mám k dispozici, říkají, že možná je lepší cena, ale je horší kvalita.
Děkuji, pane předsedo. Odpovím vaším prostřednictvím panu předsedovi Stanjurovi. Náš nový informační systém je plně funkční. Předával ho pan náměstek vnitra, který je zodpovědný za státní správu.
Ještě pan předseda Kalousek.
Znovu opakuji, nejrychleji rostoucí položka jsou neinvestiční dotace vybraným podnikatelským skupinám. Ano, těm už je líp. To jsou doložitelná fakta, to nejsou moje tvrzení. A to je v číslech, která máte před sebou, v číslech tohoto rozpočtu, který schvalujete. Jmenoval se doktor Blažka. Až tam jsme se to v efektivitě administrace české vědy a výzkumu dostali.
Prosím ještě pana vicepremiéra.
Pan doktor Blažka je stále tak trochu v systému. Agenda se rozrostla. Já jsem přesvědčen, že i to, jaká je potom reakce právě i z těchto autorit, myslím si, že je velmi důležitá.
Děkuji za slovo. Opravdu už naposled.
Ti mají skutečně samostatný zákon, ale myslím si, že to by bylo řešení. Protože takto vlastně spouštět akviziční proces, když nevíte, jestli na to v příštím roce dostanete peníze, je hrozně složité. Známe to nejen z Armády České republiky nebo z obrany, známe to ze všech resortů. Proč navrhuji toto? Předloženým pozměňovacím návrhem se snižují výdaje kapitoly Ministerstva zahraničních věcí na příspěvky mezinárodním organizacím. Výkonná rada UNESCO ve svých rezolucích opakovaně popřela židovské, ale i křesťanské vazby na Chrámovou horu, na Zeď v Jeruzalémě a jiná svatá místa v Jeruzalémě. Je tedy více než zjevné, že tato organizace prostřednictvím svých orgánů překračuje rámec nestranné a mírotvorné mezinárodní autority, která by neměla zasahovat do mezinárodních otázek. Českou republiku pojí se Státem Izrael dlouholeté přátelství, spojenectví stvrzené řadou smluvních dokumentů. Podpora Státu Izrael a jeho historických nároků tedy patří tradičně k otázkám, ve kterých panuje v naší zemi široká politická shoda. Předpokládám, že se to dělo na všech možných úrovních. Česká republika byla jednou z mála zemí, která v této věci řekla jasně a jednoznačně názor, našimi izraelskými partnery to bylo velmi pozitivně kvitováno. Pozměňovacím návrhem by došlo k přesunutí prostředků v uvedené výši do rozpočtové kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Mým záměrem je to, aby byly tyto prostředky, a už končím, v rámci této kapitoly využity na podporu projektů připomínajících oběti holokaustu, jakým je například Památník ticha v Bubnech, obnova památek souvisejících s touto neblaze proslulou dějinnou érou. Možná se toho nedožiju já, ale byla bych nerada, aby se toho dožila další generace.
Každou hodinu nabíhají další podnikatelé, kteří vítají narovnání trhu. A to, že z toho vypadnou daně. Samozřejmě. Víme, že budou mít nárůsty tržeb o stovky procent. A že dostávají kešovku a potom nemají odvody na důchody, na sociální pojištění, na zdravotní. Někteří berou podporu v nezaměstnanosti. A kolik jsme vybrali na tom točeném pivu? No 260 milionů za minulý rok. A kolik je ten rozdíl tedy? To jsou ta konkrétní čísla. Takže oni ušetří! A pokud dneska někdo říká, že byly nějaké náklady na EET - jaké? Software je zdarma na sítích! Nejlevnější pokladna stojí 4 700 korun! A dá se odpočítat z daně. Ať mi to někdo řekne. Takže oni ušetří. A není důvod, aby někdo někde navyšoval. Pokud navyšuje, tak podváděl. To, že poctivě podnikali. Funguje perfektně.
Já děkuji. Eviduji pět faktických poznámek. S první prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru.
Vy jste na to přišel až sám, až vám napsala nějaká babička z Kladna. To je mi líto. Tamhle pan poslanec Janulík se tomu smál také. A myslím si, že naprosto zbytečně, protože stačilo jednoznačně poslouchat. Proč jste čekal až na konec volebního období. Tisíc zákazníků u jednoho z pivovarů.
Děkuji. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou. Připraví se pan poslanec Laudát. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Pan ministr říkal, že zde jsme četli zákon 260 dní a že jsme nic nepochopili. A myslíte si, že je to v souladu s principy právní jistoty, když se změna avizuje krátce před nabytím účinnosti? A poslední otázka. Nepovažujete váš pozměňovací návrh, ke kterému se pravděpodobně přihlásíte, za přílepek?
Prosím, vydržte. Takže poprosím pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.
Chtěl jsem být velkorysý, aby pan vicepremiér mohl okamžitě zareagovat. Vy žijete v těch Čapích hnízdech a tak. Je to spíše už skoro nějaký koníček a možná někde tradice. Já jim věřím na rozdíl od vás. Bude tam ta hospoda existovat, nebo ne? Nechte aspoň ty nejdrobnější na pokoji. A jsem rád, že konečně z vás vypadlo, že jste proti všem. Taky Proti všem.
Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Šincla. Připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo. Poprosím k mikrofonu pana poslance Pilného s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Takže já se necítím ponížen, ale fakt mě to už nebaví.
Poprosím k mikrofonu pana poslance Kalouska, připraví se pan poslanec Koníček, všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. To znamená, naše poslání bylo zcela rovnocenné, opravdu není důvod, abyste se proto cítil ponížen. Paní poslankyně Lorencová tady položila řečnickou otázku, co vlastně chceme, a pokračovala v tématu elektronické evidence tržeb. Prosím pěkně, na pořadu této schůze je sněmovní tisk 873, daňové změny, a tam není ani slovo o elektronické evidenci tržeb. Proč vy, proč pan ministr a proč spousta jiných tady hovoří o elektronické evidenci tržeb, kterou máme za sebou, možná ji budeme mít zase před sebou, ale teď není na programu tohoto jednání. Teď jsou tady prosím na programu daňové změny, kde zákon o elektronické evidenci tržeb není. Vy moc čtete noviny. Sněmovní tisk, který teď projednáváme, o elektronické evidenci tržeb neříká ani slovo. A já trvám jenom na tom, abychom projednávali to, co projednávat máme, a ne něco, co jsme si ráno přečetli v novinách, protože to prostě není jedno a to samé. Ten sněmovní tisk, který teď projednáváme, o elektronické evidenci tržeb nehovoří ani písmenem. Paní poslankyně, prosím vás, ať vám to kolegové vysvětlí.
Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Koníčka, připraví se paní poslankyně Kovářová, všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Má jenom souhlas na část, a to je úprava ADISu. Na tu transakční, kam se posílají ty účtenky, takový souhlas chybí. Také bych chtěl Sněmovnu informovat, že státní podnik, který EET provozuje, vznikl v rozporu se zákonem o státním podniku. Pan ministr to kontrolnímu výboru potvrdil, když zaslal kontrolnímu výboru dopis, ve kterém přiznal, že tento státní podnik nevznikl podle zákona o státním podniku, protože to nešlo, tak to udělali podle občanského zákoníku.
Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Lorencová a po ní pan ministr Babiš. Prosím, máte slovo.
Já bych ráda reagovala ještě na pana ministra, který odpověděl na můj dotaz, kdo to zaplatí té babičce, a on říkal, že to tedy zaplatí ze svého. To systémové a systematické řešení představuje naopak můj pozměňovací návrh, o kterém jsem zde již hovořila.
Prosím k mikrofonu paní poslankyni Lorencovou, připraví se pan ministr financí.
Tak chci vlastně upozornit na to, že těch tisíc v této chvíli - ono jich podle vás bude určitě mnohonásobně víc časem - ale že už tisíc jich přiznalo, že když se jim teď už nevyplácí podnikat, že celou tu dobu vlastně krátili daně.
Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana ministra Babiše s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Kučera a po něm pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. To znamená, že vynětí, to, o čem mluvím, to, co navrhuji, souvisí s touto novelou. Klidně to můžeme zdokladovat. Napsal jsem k tomu několik dopisů. My jsme přesvědčeni, že to bylo podle pravidel, podle zákona. Ohledně pana Šincla. Ano, pan poslanec Šincl navrhoval výjimku z EET pro lichváře. Takže to je jednoznačné, navrhoval to 16. listopadu 2016 na rozpočtovém výboru a byl první, který žádal nějakou výjimku. My výjimku nežádáme. Já už jsem to tady vysvětloval, nebudu to opakovat znovu.
Prosím, pánové si prohodili pořadí, ano, dobrá. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Já to zkusím konstruktivně. Je to úplně stejné, jako kdybych chtěl navrhnout, že kdo se přihlásí k paušální dani, bude mít pohřeb zadarmo, tak by tím současně taky otvíral zákon o pohřebnictví a také by říkal, že to s tím souvisí. Že se tady bavíme o elektronické evidenci tržeb. Ještě jednou opakuji. Ten tisk, který projednáváme, nemá s elektronickou evidencí tržeb nic společného. Pojďme diskutovat daňové změny. Nediskutujme naše mediální vystoupení, kterých jsme se dopouštěli v minulých dnech. Vy jste si ty prachy nechali. Ale to v tom fiskálním objemu nehraje v podstatě vůbec žádnou roli. O zdravotním pojištění mluvit nebudu, protože to není předmětem tisku, který projednáváme. Tak to je to jedno opatření, kde to bylo právně zakotveno v platném právním řádu. Ale to není všechno. Ono pak bylo ještě jedno opatření o rok předtím. Tu kritiku já pokládám za legitimní. To je jenom, dámy a pánové, jenom na DPH 43 mld. ročně v roce 2016, o které ty lidi kasírujete v rozporu s tím, na co to bylo buď účelově určeno, nebo v rozporu s tím, jak to bylo časově právně omezeno, a především v rozporu s tím, jak jste to šíleně kritizovali a slibovali jste, jak to napravíte. Ale tam bychom nechtěli příliš velké snížení daňové zátěže a to snížení daňové zátěže bychom realizovali v oblasti přímých odvodů vázaných na pracovním místě, to znamená u daně z příjmu zejména právnických osob, i když fyzických taky, protože bychom chtěli jednu, a u nesmyslně vysoké sazby sociálního pojištění u zaměstnavatele. To by byla naše představa! Ale to si netroufám. Chápu, že to je menšinový názor, a chápu, že to není nic, co vy jste kritizovali, co vy jste podrobovali té opravdu, řekl bych, tomu veřejnému pranýřování. To znamená, já v podstatě vycházím tímto názorem vstříc kritice sociální demokracie. Takže to je obhajoba pozměňujícího návrhu u DPH. To je jeden pozměňující návrh. Vy jste to zrušili. My je zvedat nebudem! To je tedy zdůvodnění mých dvou pozměňujících návrhů. Zejména u tak citlivé sociální položky, jako je snížená sazba DPH.
Pane ministře, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, jsem podrobně představil při jeho projednávání v prvním čtení. Pouze tedy shrnu, že v návrhu zákona jsou obsaženy změny celkem sedmi daňových zákonů. Uvedu pouze nejdůležitější z nich.
Děkuji za slovo. Po úvodních slovech rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, sněmovní tisk 873, schválila, a to ve znění pozměňovacích návrhů. Všichni je tedy mají, předpokládám, k dispozici.